Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se - zájem o závěrečná slova není. Budeme pokračovat bodem 12, kterým je Prosím pana ministra financí, aby se ujal slova.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl tzv. sazbovou novelu zákona o spotřebních daních. Jedním z požadavků je zajištění minimálního specifického zdanění cigaret odpovídajícího 90 eurům na tisíc kusů cigaret. V roce 2014 byl tento minimální požadavek splněn, pro rok 2015 se uplatňuje dočasná výjimka stanovená ve výše uvedené směrnici. Zvýšení daně bylo diskutováno v rámci expertních jednání, tak aby dopadala na všechny cenové segmenty rovnoměrně, tudíž nedošlo k jakékoli deformaci trhu.
Tak máme dneska první den a už se nám to komplikuje. Kolik máme těch schůzí? Současně jsem dneska slyšel, že budeme možná pokračovat příští úterý - také na tom grémiu. Jestli máte pocit, že bychom měli pokračovat v tomto jednání? Vládní koalice evidentně potřebuje sladit noty, co se týká České pošty. Proč ne na druhé straně? Celkem tři ministři ze sedmnácti. Takové klíčové jednání máme po dvou měsících parlamentních prázdnin. Já ho nevidím, možná je někde ministr financí, to je možné. Ale kdyby to bylo tak klíčové, tak tady ti ministři sedí, ne?
Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. V tom případě pan zpravodaj a potom pan poslanec Voráček. Vpravo je klid, vlevo stále hluk. Prosím, pane poslanče.
- o podílech dojde k zániku plátce bez právního zástupce nebo pohledávka se stane jinak nedobytnou.
K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan přikládá dvě fotografie o rozměru -" pokračuje tento bod. Teď nemluvím vůbec o muslimských zemích, ale tyto problémy můžou vyvstat. Evropa se s tím potýká a je to docela velký problém. Z tohoto titulu si myslím, že je to docela marginální záležitost, a proto doporučuji toto vypustit. Navrhuji doplnit "do doby digitalizace listinných záznamů". Pro objasnění. Tento paragraf nebo tento bod se týká možností veřejnoprávních institucí, jmenovitě České televize, Českého rozhlasu, volně přistupovat do centrální evidence občanů. Přiznám se, tento přístup se mi nelíbí obecně, ale navrhuji vypustit jenom tu jednu část, která slouží k vymáhání pohledávek. Tento odstavec říká, že vláda zřídí speciální etickou komisi, která bude odměňovat nebo oceňovat, vyhledávat tyto lidi. Nemám s tím problém, je to věc vlády. Tato komise díky tomu dle mého názoru získává až příliš výrazný přístup k osobním údajům občanů. Tolik mé připomínky. V podrobné rozpravě se potom přihlásím k zavedení do systému.
Děkuji za slovo. K čemu ten čip slouží?" A úřednice odpoví: "Zatím k ničemu". "Kolik to stojí?" Kdybychom umožnili občanům, aby se rozhodli pro občanský průkaz s čipem, tak by po zavedení elektronické identity nemuseli znovu chodit na úřad pro vyměnění občanky. Děkuji za pozornost.
Já děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zaujala mě jedna věc, co se všechno k občanovi eviduje. Zákon by měl být obecný, pamatovat na všechny možnosti. Nenašel jsem údaje ohledně změny pohlaví, protože u změny pohlaví se mění jméno, příjmení, možná i rodné číslo a tyto věci. Možná se k tomu využije poslední položka a to jsou poznámky.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navázat na diskusi v prvním čtení a znovu upozornit na neřešení problému ohlašoven. Už to tady bylo zmíněno. Je to zneužívání tohoto institutu. Dochází neustále k nárůstu počtu lidí, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v sídle ohlašovny. Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Teď je tady odstavec 2: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) ohlašovně prokázat. Myslím si, že tyto dvě věci by se měly dát do souladu a mělo by se ministerstvo vážně zabývat tím, proč a z jakých důvodů dochází ke zneužívání institutu ohlašovny jako úřední adresy.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Tečka. Řízení se zastaví, a teď je tady celý výčet věcí, pro které se řízení zastaví. Takže tolik k tomu. Smyslem je to, aby osoba, která přichází do naší země a žádá o mezinárodní ochranu, od samého začátku věděla, že přichází do právního státu a že nemíníme tolerovat žádné jejich excesy a porušování našich právních předpisů.
Nyní tedy se ptám, jestli ještě někdo v obecné rozpravě. Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova v obecné rozpravě. Nebo to necháme na podrobnou? Pane ministře? Pane zpravodaji? První je paní poslankyně Chalánková. Nyní pan předseda Hamáček.
Děkuji.
Děkuji.
Dovolil bych si vás velice krátce seznámit s jeho principem. Azylový zákon zná v současné době prakticky jedinou výjimku neudělení azylu, a to spáchání zločinu proti lidskosti nebo válečných zločinů. Tyto paragrafy měly v minulosti zabránit migraci nacistických zločinců. Dnes už je, jak pochopíte, situace jiná. Tyto pasáže zákona jsou zoufale zastaralé. V následujících měsících je zde proto velké riziko toho, že vzroste počet jimi spáchaných trestných činů. Podle našeho názoru nesmí mít nárok na azyl ten, kdo nerespektuje právní řád České republiky. Nemůžeme akceptovat, že nelegální imigranti úplně ignorují právní předpisy evropských zemí. Migranty, kteří nerespektují naše pravidla a zákony, bychom nejenom že neměli přijímat, my je ani přijímat nesmíme. Tím si jenom zaděláváme na to, že v České republice budou stejně jako ve Francii nebo ve Švédsku vznikat ghetta, kde neplatí zákony státu, ale zákony místní islámské komunity. Proto s podporou Bloku proti islámu předkládáme tento pozměňovací návrh. Z možnosti požádat o azyl je potřeba vyloučit každého, kdo se dopustí přestupku nebo trestného činu či nerespektuje jinak naše zákony. U takových bychom vůbec neměli zkoumat, jestli mají na udělení azylu nárok, a měli bychom je okamžitě vyhostit.
Nyní pan předseda výboru pro bezpečnost kolega Váňa.
Podrobné odůvodnění je uvedeno v dokumentu v systému.
Děkuji. A nyní pan poslanec Ondráček, který se hlásí také z místa. Nikoho dalšího do podrobné rozpravy nevidím. Ptám se, jestli je teď zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nebyl žádný návrh na hlasování a můžeme tedy skončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat. Pan ministr vnitra je připraven. Požádám pana poslance Valentu a pana poslance Rykalu, případně pana poslance Horáčka, aby byli připraveni jako zpravodajové jednotlivých výborů.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh jsem již podrobně uvedl v prvním čtení, tak mi dovolte jenom krátké shrnutí. Návrh považuji za nezbytný, je velmi důležitý, neboť má pomoci reagovat na problémy při financování činnosti držitele poštovní licence, kterým je v současnosti státní podnik Česká pošta.
Jako jediný zdroj přichází v úvahu úhrada příslušné, tedy té dlužné částky ze státního rozpočtu, s tím, že by byla provedena prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu, který má danou agendu ve své působnosti. K zajištění návratnosti finančních prostředků se tomuto úřadu také ukládá pohledávku nahrazenou platbou ze státního rozpočtu dále po příslušném plátci vymáhat a v případě jejího vymožení vrátit ji zpět do státního rozpočtu. Tento postup je souladný s požadavky evropského regulačního rámce a současně zajišťuje naplnění práv držitele poštovní licence. V oblasti poštovních služeb by se v praxi riziko nedostatečné solventnosti mělo projevit spíše v případech malých podniků s nízkým podílem na trhu. Výše případných nedobytných pohledávek by proto neměla být pro státní rozpočet zásadně významnou. Lze předpokládat, že významných plátců na účet pro financování základních služeb, například velkých společností na doručování balíkových zásilek, by se nedobytnost neměla týkat.
Děkuji za slovo.
Není tomu tak. Pan poslanec Kubíček a po něm pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Přestože tam odůvodnění je, tak ho tady v krátkosti řeknu. Proto už podle legislativních pravidel vlády nemohou být obsahem zákona.
Pan zpravodaj ještě do podrobné rozpravy. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže ji končím.
Takže nevím, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedy, k čemu jste se vlastně přihlásil. A to jste neprotestoval! Není v tom žádný rozdíl. To si myslím, že je úplně jasné. Nám to nevadí, my jsme na tu debatu připraveni.
Buďme k sobě prosím pěkně korektní. Pan poslanec Pilný za mnou korektně přišel a řekl, že to navrhne. Já si ho za to vážím, je to jeho názor. Rozhodněme hlasováním, jestli schůzi přerušíme, nebo nepřerušíme. Takže já děkuji panu poslanci Pilnému, že mi to řekl dopředu, vážím si ho za to, ale budu hlasovat proti němu.
Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Sklenák vzal zpět svoji přihlášku. Pan kolega Pilný se hlásí k upřesnění svého návrhu, proto mu dám slovo.
Já jsem v žádném případě nemínil ten zákon zdržovat a protahovat jeho jednání až do výsledku případné vyšetřovací komise. To jsem v žádném případě neměl v úmyslu.
Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat. Pardon, ještě pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo.
Já jsem navrhoval asi před dvěma minutami přerušení tohoto bodu na 14 dní.
To je návrh jiný než na dobu neurčitou, i ten rozhodneme hlasováním. Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat. Nyní v obecné rozpravě pan poslanec František Laudát.
Ano, pan předseda Faltýnek.
Hezký večer, dámy a pánové. Já bych jenom reagoval na slova Františka Laudáta.
Nyní přistoupíme k projednávání bodu Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této otázce jde o transpoziční novelu, kterou se transponují novelizační směrnice Evropské unie. Cílem je dobudovat společná pravidla Evropské unie pro udělování mezinárodní ochrany a zabránit zneužívání tohoto systému. Jsou navrhována například opatření, jako je nová úprava nakládání s opakovanými žádostmi o udělení mezinárodní ochrany. Mělo by se tím zabránit zneužívání řízení o mezinárodní ochraně za účelem bezdůvodného prodlužování těchto žádostí a lhůt, které jsou s tím spojeny. Dále by mělo dojít ke zrušení automatického odkladného účinku kasační stížnosti. Dále se zde jedná o zkrácení pobytu cizinců, kterým nebyla udělena mezinárodní ochrana. To je to, co souvisí mimo jiné s kasační stížností, o čemž jsem hovořil. Řízení však nadále zůstává v kompetenci jednotlivých států. To bych chtěl zdůraznit. Tyto návrhy reagují na stávající migrační krizi a s tím spojené problémy. Jedná se, prosím pěkně, o cizince, kteří nemají vlastní finanční prostředky.
Návrh iniciativně projednal výbor pro evropské záležitosti. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Příjemný dobrý večer, vážené poslankyně, vážení poslanci.
Dobrý večer.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych vám představila svůj. Měla jsem ho připravený jako samostatnou novelu, ale vzhledem k tomu, že tento zákon je v současné době otevřen, tak si ho dovolím modifikovat do formy pozměňovacího návrhu, se kterým vás nyní v obecné rozpravě seznámím a pak v podrobné rozpravě se k němu přihlásím. To je plný text tohoto dokumentu. V souvislosti se zvýšením počtu uprchlíků roste i počet dětských uprchlíků. Jsou to nezletilí bez doprovodu.
Paní poslankyně, já se omlouvám. Na chviličku vás přeruším a poprosím kolegy, aby byli ohleduplní a nerušili vás při vašem projevu svým hlasitým mluvením.
Děkuji a prosím, pokračujte.
Poměr zdanění byl zvýšen také u doutníků a cigaret. Součástí sazbové novely zákona o spotřebních daních jsou rovněž drobné změny ustanovení vztahující se zejména k úpravě povolovacích řízení a řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, jejichž potřeba vyplynula z praxe. Tento návrh zákona byl v prvním čtení projednán dne 8. července 2015 a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. S tímto pozměňovacím návrhem vyjadřuji souhlas.
Děkuji, pane ministře. Tento tisk jsme přikázali k projednání výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že v této fázi není zájem o závěrečná slova, tak otevírám rozpravu podrobnou, ve které také nejsou žádné přihlášky, takže i podrobnou rozpravu končím. Znovu se zeptám, zda je zájem o závěrečná slova. Končím i dnešní jednací den a přerušuji jednání Sněmovny do zítra do 9 hodin.
A je velká škoda, že Ministerstvo vnitra v tomto ohledu podle mého hlubokého přesvědčení spí. V oblasti eGovernmentu se v podstatě nic neděje. Byli jsme i na poměrně velké konferenci k této oblasti a všichni ti, kteří se v této oblasti pohybují, konstatují, že opravdu ty dva roky se v oblasti eGovernmentu, zjednodušování státních agend, v podstatě nic nestalo, protože čekáme, že Evropská unie za nás někde něco vymyslí. Některé země to umějí. Nevím, jestli to chce Česká republika, jakou má vizi Ministerstvo vnitra. Zajímalo by mě, jak se na to dívá Ministerstvo vnitra.
Já též děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy.
Dovolte mi, abych stručně reagoval na své předřečníky a pan ministr mě potom určitě v některých věcech doplní. Nevím, jak je to možné. Prostě ji nezná, protože tam musí být nějaký číselný údaj. Pokud by tam byla platnost sto let, tak tam bude sto let. Samozřejmě můžete namítat, že potom kdo se dožije toho úctyhodného věku 105 let, tak bude muset nějakým způsobem hnát na úřad, ale není to pravda.